Jsou kraje, které to dělají perfektním způsobem. Takže to je jedna rovina - umět se věnovat dlouhodobě práci s pěstouny, vyhledávat potenciální pěstouny, naslouchat jim, pomáhat jim nejenom tou finanční podporou, ale i jinými způsoby z hlediska nás jako společnosti, z hlediska kompetentních úřadů, které tady k tomu jsou. A když se podíváme na tu situaci, tak ta je opravdu dlouhodobě neřešená. Mnoho rodičů na ten systém dneska doplácí. Potom je tady velký problém ve výši minimálního výživného. Dneska ráno mi psal tatínek, který má děti ve své péči, a bývalá partnerka, maminka, dostala výživné 350 korun na dítě, které je už v pubertě.
Všechno faktické poznámky.
Já bych chtěl zareagovat na kolegyni Šafránkovou. Jsou to prostě nějací spekulanti s těmi byty, kteří je samozřejmě cíleně vykupují a pak žijí z těch dávek. Ale to je přece ten problém, který musíme řešit.
Já zkusím velice stručně, protože to, co tady zaznívá, jsou omyly ze strany SPD. My samozřejmě chceme, aby fungovalo to, co dneska je, a v zákonech to je naprosto přesně: dávky jenom pro ty, kteří je opravdu potřebují. A právě u těch duševních onemocnění je bohužel ta navržená sankce za neotevření dveří přesně něčím, že je trestán člověk za projevy svého onemocnění, když se bojí cizích lidí. Prostě v rámci krajského pracoviště mohou posílat lidi odjinud. Jde to po lidech, po kterých to jít nemá, hází to všecky do jednoho pytle a jde to po lidech bydlících v těch špatných bytech.
Pan poslanec Jan Lipavský, připraví se paní poslankyně Eva Fialová.
Já mám potřebu reagovat na ty úplné nesmysly nebo nepochopení. To, co tady říkal pan předseda Okamura, vykládal tady něco o zdražení jízdného, tak se prosím vás podívejte na to, co proběhlo. Kdybyste se dobře informoval, tak víte, že my jsme snížili cenu jízdného pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi v Praze. Protože si uvědomujeme, jak je ten život těžký. Samozřejmě pro turistu, který přijede do Prahy, potřebuje se někam svézt na půl hodiny, tak tam se to jízdné zvedlo. Prostě to sem nepatří, tak to sem, pane předsedo, zcela zbytečně netahejte, ať se můžeme věnovat tomu, co máme projednávat.
Paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Děkuji za dodržení času.
Ani nebudu říkat, že to je právě moje kolegyně Eva Fialová, která v té vyloučené lokalitě půl roku žila, a pokud si dobře vzpomínám, tak tam zvala i kolegy z Pirátské strany, a pokud si dobře vzpomínám, tak tam za ní nikdo nepřijel. To znamená, teorie je jedna věc a praxe tam skutečně bydlet je věc druhá. A tam já jsem hlasoval stejně jako kolegové Piráti, mimochodem, abyste mě nezaškatulkovali někam, že jsem proti vám. Stejně tak jako předchozí bod nějak dopadl, a byla tady celá řada kolegů, kteří vystupovali proti, a byli přehlasováni.
Děkuji za slovo. Minule jsme tu slyšeli, že jsme blokovali OSPOD a zákon, který před chvilkou prošel třetím čtením, že jsme to my, kdo to tady blokuje, ale dneska se podívejte na tu pravdu. Je 13.39, jsme tady v pátek na mimořádné schůzi. A jste to dneska opět vy, kdo tady blokuje to, aby naši nepřizpůsobiví občané, kam denně jezdím domů, přestali zneužívat sociální dávky. Jste to vy, kdo to tady dneska blokuje, opět.
Děti si zaslouží péči. Děti si nezaslouží ústavní péči v takto nízkém věku. Podívejme se do okolních zemí, do těch referenčních, s kterými se srovnáváme, které za sebou mají stejnou minulost jako my, kde ten historický předěl přišel v roce 1989, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako je Slovensko. A všechny tyto země zvládly už ten krok do budoucnosti udělat. Je to velký dluh, který máme. Je to velký dluh i vůči pěstounům, vůči lidem, kteří na sebe tuto zodpovědnost přebírají a kteří tím velmi pomáhají naší společnosti, ale hlavně tím velmi pomáhají dětem, které by jinak zůstaly opuštěné a právě v nějakém typu ústavní péče. Tedy vás všechny prosím napříč politickým spektrem - a ta debata ve mně vyvolává pocit, že by to hlasování mohlo dopadnout dobře - o podporu tohoto návrhu. A chtěl bych napříč politickým spektrem poděkovat všem kolegyním a kolegům, které a kteří se danému tématu dlouhodobě věnovali. Podporu Starostů a nezávislých tento návrh každopádně má.
Prosím máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.

Protože ta péče, a vy jste to tady také řekli, je opravdu náročná. Proto nemůžeme počítat s tím stálým stavem, který třeba teď máme, a musíme také vědět, že prostě ten pěstoun přijde a po nějakém čase odejde.
S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Ono se vždycky dobře plive, ale je potřeba taky to říkat tam, kde je to pravda. A to je průměrný starobní důchod. To si myslím, že je více než aktuálně všechny reformy. Došlo k aktuální podpoře seniorů a my jsme reformu předložili. Ale to není jediné. Můžu zde opět načítat čísla, co jsme udělali pro děti. Sami víte, že někdy je nám až vyčítáno, jak moc podporujeme lidi, a měli bychom to snížit.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Petr Gazdík.
Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou ohledně těch financí pro pěstouny. Samozřejmě ty peníze nejsou jediná motivace, zvlášť u tohoto typu činnosti. Ale současně ve chvíli, kdy se ta rodina potom ocitá v existenčních problémech, protože stát roky nepřidává, a přitom inflace roste, všechno zdražuje, tak samozřejmě potom lidé z toho systému vypadávají i z finančních důvodů. Takže zajistit to stálé stabilní financování je zcela zásadní a já doufám, že se nám to dnes podaří.
Pan poslanec Petr Gazdík s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.
Funguje to i bez kojeneckých ústavů. Naopak mohu říct, že o ty úplně nejmenší děti je v našem kraji postaráno nejlépe.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Leo Luzar. Prosím máte slovo.
Přesto jsem měl to štěstí, že jsem měl dětství spokojené a klidné a nemusel jsem být v ústavu. Byly takové děti, které v ústavu samozřejmě byly, ať v kojeneckém, nebo dalším. Ale nikdy to nebylo důvodem sociálním. Ale tak to přece není.
Děkuji za slovo. Jsem přesvědčena o tom, že ti lidé tam dělají maximum možného, vůbec je nechci hanit a nikdo to tady podle mě nedělá. A to není v silách nikoho. To poznání zkrátka šlo dál. A proč bychom zrovna v téhle se také neměli posouvat?
Jenom úplně v krátkosti doplním. Takže já odmítám nějakou ústavní péči bez lásky.
Nebo druhý příklad, za jakoukoli jaksi specializovanější zdravotní péčí se samozřejmě taky jezdí. Zase ale už nemají personál, aby mohl s tím dítětem někdo v nemocnici být. Takže pěstounské dítě je v nemocnici se svou pěstounkou velmi často, ale dítě z kojeneckého ústavu tam je samo.
Myslím, že to je velmi důležité. A potom je ta situace zajištěna. Čili pojďme prosím pěkně skutečně tou cestou, a já jsem na to hrdý za to, že půjdeme tou cestou, jak je standardní v evropských zemích.
Pěkné dopoledne. Určitě to nechám na kolegyni Heleně Válkové a Aleši Juchelkovi.
Jediné k tomu apeluji a prosím vás, nerušte tyto kojenecké ústavy jenom proto, že jsou zastaralé nebo že všude v Evropě to mají jinak. Jestliže pozměňovací návrhy míří k tomu, aby se zrušily kojenecké ústavy, tak s tím zásadně nemůžeme souhlasit!
Nyní budou následovat faktické poznámky. Zatím jsou tři. Nejprve pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. Prostě toto nikdo nemůže změnit. Vy jste tady hovořil o tom, že nemáme podléhat nějakému mailovému tlaku a podobně. Hovořil jsem o tom stejně tak i s pracovnicí OSPODu. Skutečně my teď stojíme před tím, zda půjdeme tou cestou, která je standardní a která jde hlavně ve prospěch toho dítěte. Tady nejde o to zachování nezachování ústavů. Tady jde o to, abychom zajistili co nejlepší péči pro to dítě samotné, které se nezaviněně dostalo do nějaké svízelné situace. Prosím pěkně, toto mějme na paměti.
Poslanec Jan Čižinský.
Zastavil bych se u toho příkladu, který on tady líčil, to znamená, pěstounská rodina po dvou letech vrací dítě rodině biologické. To by se v ústavu nestalo. A pro koho to bylo nejlepší? No pro to dítě.
Poslankyně Jaroslava Puntová, faktická poznámka.
Ještě jednou dobrý den všem. Prosím vás, vzpomínáte si, jak jsme tady řešili, jestli budeme mít jesle, nebo dětské skupiny? Potřebujeme jak jesle, tak dětské skupiny. Proto si myslím, že i ten kojenecký ústav potřebujeme právě jako tu jistotu pro všechny ty děti, které nebudou mít to štěstí, aby našly nějaké přechodné pěstouny.
Poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
A teď oni hledají důkazy proti té matce, obracejí se na soud, aby zabránil tomu, že se to má vydat. Jak to budete řešit v těch vašich návrzích, které máte? Tam to není řešeno. Ne, oni bojují o to dítě, které mají ve své pěstounské péči, protože si na něj zvykli. Je jejich, zamilovali se ti rodiče do toho dítěte. Statistiku, dejme si statistiku dohromady. A budou se pro ně dělat podmínky, aby mohli mít více dětí. A ekonomicky se to bude pouze motivovat. A bude se přidávat, aby se mohly vychovávat. Prostě tady se asi předpokládá, že ten přerod bude bezproblémový.
Dámy a pánové, dovolte krátce reagovat na pana Gazdíka, který tady argumentoval tím, že ve Zlínském kraji zrušili kojenecké ústavy, a tak vyřešili celý problém. Teď jsem si to potvrzoval. Jsou tam do dneška. Takže tímto bych dál neargumentoval.
Prosím, máte slovo.
Skutečně jenom velmi krátce. Prostě chodí do práce, za kterou jsou placeni. U pěstounů je to úplně v pořádku, že také dostanou za tu péči o ty děti nějakou odměnu.
Pan předseda Válek s faktickou poznámkou.
Já na ekonomické motivaci nevidím nic negativního.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, tedy rozpravu končím.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Prosím.
Jedná se o vypuštění podmínky vypracování individuálního plánu mladého dospělého z úpravy nároku na zaopatřovací příspěvek. Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Jde o legislativně technické změny související s úpravou služebního průkazu zaměstnance OSPOD. Stanovisko výboru: výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Nyní přejdeme k hlasování o F8549 v bodech 8, 9, 10 a 11 kolegy Juchelky, legislativně technické opravy v úpravě úhrad za pobyt dítěte v péči ZDVOP a v úpravě řízení o dávkách pěstounské péče. Stanovisko výboru: výbor doporučuje. Jde o legislativně technické opravy v úpravě zaopatřovacího příspěvku. Výbor doporučuje. Výbor doporučuje.
Stanovisko ministra?
My s tím zásadně nesouhlasíme. My říkáme jasně ano, ať to funguje jako paralela, jako součást systému sociální péče a výpomoci, protože ne vždy a všude můžou být kojenecké ústavy, ne každá obec si to může dovolit, mít takovéto zařízení, mít dotace a další. Ale nerušme kojenecké ústavy jako takové, protože je hodně specifických případů, kdy ty kojenecké ústavy mají své uplatnění. Hraje se tu na city, hovoří se o tom, že ten systém je špatný, ne ti lidé. Ti lidé, kteří tam pracují, jsou dobří, oni za to nemohou, ale ten systém je špatně nastaven. Ale o jakém systému se bavíme? Bavte se s těmi lidmi, kteří v těch kojeneckých ústavech pracují, jak to vnímají oni. A jak tam fungují a jak ten systém je nastaven. Ani od jednoho předřečníka propagujícího tu individuální rodinnou výchovu těchto dětí - nehovořil o tom, že by chtěl zachovat kojenecké ústavy, a to je ta chyba. To je ta základní chyba, které se my bojíme a proti které tady stojíme. Z druhé strany jsem uváděl příklad těch sociálních a citových vazeb. Já nerad používám individuální příklady, když tady někdo dostane mail, informaci, protože nechci zevšeobecňovat ten jeden konkrétní případ. Ale já jsem hovořil také o tom, že tyto rodiny, které se rozhodly být pěstouny, si zaslouží obrovskou úctu, ale je to také o tom, že tyto rodiny vyvíjejí i nějaký citový vztah vůči těm dětem. Tady je ta druhá rovina. A ta profesionalita těchto rodin je samozřejmě různá, každá ta rodina má trošku jiný důvod, proč třeba se odhodlala k tomuto povolání, protože to je poslání, které přetváří do toho povolání, aby do toho šla. A toto vůbec nebereme v potaz. To vůbec neřešíme! Ano, rodina je základ státu, rodina je nejlepší pro děti. Ale bavme se o těch dětech, které tento problém mají, a nejsou rodiny, které se o ně můžou starat. Hledat teď řešení, že vyškolíme nějaké odborné pracovnice, které budou pomáhat těmto dětem... Připomenu inkluzi. Kdežto v kojeneckých ústavech to jsou specialisté, kteří s tímto zkušenost mají a umějí k těmto dětem přistupovat. Mají své opodstatnění v dnešní době! Určitě ano. A pokud bychom měli k něčemu přistupovat, tak hledejme cesty, jak pomoci těm dětem. Já bych strašně nerad, aby se výchova dětí přetvářela pouze do ekonomické roviny. To si také musíme tady říci. A ty pozměňovací návrhy, které směřují k tomu, že se má přidat pěstounům... Ano, ať se jim přidá, protože to opravdu je poslání a těžká práce. Ale opravdu nesnažme se hledat cesty, jak potom uspoříme, a uspoříme na kojeneckých ústavech. Protože my přece umíme řešit věci jenom penězi. To už jsme si také vyzkoušeli. Evropská unie má jediné řešení: pošleme tam peníze. Něco nefunguje: pošleme tam peníze. Nefunguje to stále: pošleme tam více peněz. Ale to nejde. A to je to, co nám jako KSČM opravdu vadí. A to přece nejde! Rodinná láska je strašně důležitá, ale u těchto dětí je potřeba i něco víc než rodinná láska! Je k tomu potřeba ta odbornost a to, aby se tomu věnovali opravdu profesionálové.
Výbor nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nedoporučuje.